Několik zdvořilých odpovědí panu poslanci Gabalovi. Skutečně rozehřálo mé srdce, že se mě koaliční poslanec ptá, co bude dělat ta KOBRA, protože já to taky nevím. To je jenom marketingová mlha nad něčím, kde není žádná změna pravomocí, žádná změna legislativy. Vůbec nic se nezmění kromě toho, že občas ministr vnitra a ministr financí budou pokřikovat do médií, že mají KOBRU a že KOBRA pracuje. Je to asi tak stejné, jako když ministr financí třikrát týdně říká do médií, že šetří, přestože zvyšuje strukturální deficit. Takže tady bych tu odpověď chtěl já od vás, pane poslanče Gabale, protože vy za tu politiku marketingovou, která dělá ve skutečnosti něco úplně jiného, na rozdíl ode mne nesete odpovědnost. Takže nevím, co dělá KOBRA. Nemyslím si, že něco doopravdy udělá kromě novinových článků a televizních reportáží. Za druhé. FAÚ na rozdíl od KOBRY je skutečně vymezen ze zákona. Já vás moc prosím, abyste si našli, vy, kterým nedělá čtení potíže, abyste si našli v zákoně o praní špinavých peněz pasáž, která se týká Finančního analytického útvaru. Jeho kompetence jsou vymezené zákonem a jeho pravomoci jsou vymezené zákonem. A je to tak proto, že to je implementace společné směrnice Evropské unie. Neexistuje žádný jiný odbor na žádném jiném ministerstvu, který by nebyl vymezen zákonem a jeho kompetence a pravomoci nebyly vymezené zákonem. Je to tak. Vy se můžete rozhodnout, že bude vytržen z toho Ministerstva financí, bude samostatný, bude pod státním zastupitelstvím. Takové modely jsou v jiných zemích Evropské unie. Na rozdíl od KOBRY - pane poslanče Gabale, já chápu, že se bavíte se Stanjurou, ale -
Děkuji.
KOBRA má jenom ty titulky v novinách. Ale Finanční analytický útvar má kompetence vymezené zákonem. A to nejsou malé kompetence a nejsou to malé pravomoci. Chcete, nebo nechcete. Jestli nechcete, oni neumřou, oni budou pracovat dál. Nechce se mi pracovat. Proč bych měl něco kontrolovat, když mám tu kontrolní pravomoc ústavně uloženou? Proč bych to měl dělat? Chci vypadat hezky tím, že nebudu kontrolovat bývalého estébáka. Je to na vás, jestli tu kontrolu chcete, nebo nechcete mít. To je, prosím pěkně, vládní návrh. Já si to pamatuji. Já vám zopakuji, kteří z vás pro to hlasovali a kteří se k tomu hlásili. Vy z vás, kteří to dneska nechcete. Dámy a pánové, to byl vládní návrh. Vládní návrh, který předložil ministr financí Kalousek do vlády v roce 2012, a vláda ho začátkem roku 2013 předložila do Poslanecké sněmovny. Návrh prošel prvním čtením bez jediné výhrady, protože jste všichni měli pocit, že je to tak správně, no a pak se rozpustila Poslanecká sněmovna a někdo holt ten návrh musel znovu předložit. Udělali to kolegové z ODS. Úplně stejně to tak mohli udělat kolegové z ČSSD, protože podporovali tenkrát ten vládní návrh úplně stejně, jako ho podporovala vláda. Mně přijde tahle diskuse úplně absurdní. Tenkrát jsme to všichni chtěli a teď to najednou nechceme?! Protože je tam podepsaná Černochová, Stanjura? Promiňte, je mi z vás smutno. Ale promiňte, ono je to v tom zákoně napsané, že to je zpravodajská služba!
Poprosím o klid v jednacím sále.
Mně mrzí, že mě neposlouchá zrovna pan poslanec Sklenák, předseda klubu. Neposloucháte, bavíte se s blondýnkami.
Přijetím tohoto návrhu zákona by se dotyčná částka zvýšila až desetkrát. To znamená, likvidace rodinného domu by znamenala statisícové až milionové náklady. Naprosto by to zastavilo veškeré rekonstrukce v obcích a městech. Mnohem více by se vyplatilo stavět dům takzvaně na zelené louce a zejména by se to dotklo těch sociálně nejcitlivějších skupin, které nemají na to, aby si postavily nový dům na zelené louce. A teď se pokusím na tento zákon podívat ještě z druhé pozice, a to z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny.
Zabýváme se zde zákonem o odpadech, který byl projednáván ve výboru pro životní prostředí, kde byly schváleny pozměňující návrhy k tomuto zákonu. Zákon může mít velmi zásadní dopad na fungování trhu s odpadem, a proto je zcela logické a správné, že by se do jeho projednávání měly zapojit i subjekty na trhu, kterých se zákon přímo dotkne. Zákon byl projednáván na 8. schůzi výboru pro životní prostředí 21. května a kvůli důležitosti zákona požádala Česká asociace odpadového hospodářství oficiálně o vystoupení na výboru v rámci rozpravy. Toto vystoupení však nebylo dovoleno, a to ze zcela nestandardních důvodů. Bod byl totiž projednán zhruba o 25 minut dříve, než bylo stanoveno programem schůze, a to bez jakéhokoliv informování přihlášeného. Já nechci spekulovat, jestli by poté bylo rozhodnuto na tomto výboru jinak, ale pokud je přijímána tak zásadní novela zákona, přijde mi naprosto nestandardní, že se ani neudělí slovo asociaci, která zastupuje společnosti v oboru. Zejména tyto složité odborné návrhy zákona by neměly být přijímány bez diskuse s odbornou veřejností. Druhá věc, kterou beru jako ještě závažnější, je pozměňovací návrh, který byl načten na jednání výboru. Ten lze zcela s čistým svědomím označit za přílepek. Původní návrh zákona se totiž pouze omezuje na transpozici směrnice, s tím, že další potřebné změny v právní úpravě nakládání s elektrozařízením a elektroodpady, které jsou komplexní a systémové povahy, budou řešeny až v rámci připravované nové právní úpravy. Výborem přijatý pozměňovací návrh se však v žádném případě netýká problematiky nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, ale zcela zásadním způsobem mění další směřování legislativy odpadového hospodářství České republiky. Navrhované změny mají jednoznačně nemalý dopad na celý segment. Pozměňovací návrhy tedy nejenom nesouvisejí s jádrem zákona, ale také podstatně mění pravidla bez toho, aby to bylo prodiskutováno v řádném připomínkovém řízení. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se pár slovy vyjádřil k novele zákona o odpadech a zejména k pozměňovacímu návrhu poslance hnutí ANO, který přišel z výboru pro životní prostředí. Já se teď nebudu vyjadřovat k tomu, že novela nebyla příliš dobře připravena, že posiluje monopolní chování oprávněné osoby, která zajišťuje zpětný odběr, že existují usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z podzimu loňského roku, která konstatují vážné znepokojení nad stavem soutěžního prostředí, že Ministerstvo životního prostředí zjevně zavádí nadbytečnou regulaci tam, kde již není nutná, a také že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatuje absenci efektivního dozoru orgánů veřejné moci tam, kde dochází k cenotvorbě. To tato elektronovela bohužel neřeší.
Žádám Sněmovnu, aby vyslovila souhlas se změnou zpravodaje, kterým by se měl stát za zahraniční výbor Pavel Plzák. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je proti? Prosím, pane ministře.
Předpokládám, že její schválení by tady mohlo být věcí poměrně širokého souhlasu.
Já sice vím, že nic není porušeno.
Samozřejmě mohu požádat předsedy koaličních klubů, aby se se svými kolegy ministry dohodli a přivedli je do sálu.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený člene vlády a vážené kolegyně, kolegové, já jsem vyšel zase vstříc kolegovi Šrámkovi, takže na poslední chvíli zpravodajuji tento sněmovní tisk. Jedná se o Úmluvu OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku. Tato úmluva legislativně upravuje fakt, že státy jako suveréni a jejich majetek jsou imunní vůči jurisdikci jiných států. V podstatě se uplatňuje zásada rovnosti států. Tato úmluva je omezena na úpravu imunit států a jejich majetků vůči soudní pravomoci orgánů cizích států, ale zároveň stanoví taxativní výčet případů, kdy se státy s ohledem na předmět sporu v zásadě nemohou imunity dovolávat.
Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy písemnou. Pravděpodobně není. Není tomu tak. Kdo je proti? Z přítomných 156 pro 129, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji. Ještě než budeme pokračovat, předložím vám nějaké omluvy, které dorazily. Omluva z jednání dnešního odpoledne od 16.30 do konce jednacího dne - pan poslanec Matěj Fichtner.
Děkuji, paní předsedající. Jedná se o skutečně transpozici evropské směrnice. A jedná se hlavně o řešení přestupků, které může spáchat český občan na území jiného státu. Myslím si, že tyto důvody jsou víc než řešit odtahy. Samozřejmě Ministerstvo dopravy je připraveno, pokud budou k tomu důvody, otevřít v dalším období novelu zákona, protože to, co pan poslanec navrhuje, je skutečně napříč.
Poprosím pana zpravodaje, aby se potom na toto odkázal v podrobné rozpravě. Zahajuji tímto podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Huml. Nyní prosím pana zpravodaje, aby načetl svoje návrhy.
Za prvé navrhuji zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Dále požaduji opravu legislativně technické chyby, tak jak jsem ji přečetl. Nebo mám ji přečíst znovu?
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Poprosím o ztišení hladiny hluku. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Návrh zákona byl projednán 21. května 2014 ve výboru pro životní prostředí a v rámci tohoto projednání výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválení vládního návrhu zákona s několika pozměňovacími návrhy. Jedná se především o stanovení konkrétních požadavků na hustotu míst zpětného odběru pro elektrozařízení pocházející z domácností. Jedná se o nakládání s komunálním odpadem, tedy zavedení povinného třídění kovů a tzv. biologicky rozložitelného komunálního odpadu - ve zkratce BRKO, budu ho dále používat, abych zkrátil projednávání -, zákaz skládkování určených odpadů, stanovení termínu zákazu skládkování, změna podmínek pro využití odpadu jako technického zabezpečení skládek a změny v poplatcích za ukládání odpadů.
Proto jsem ho tam bez přikázání Sněmovny sám iniciativně předložil. Tam právě tyto starosty máme. Všichni se tam vyjadřovali a všichni vznášeli své argumenty, včetně všech asociací, o kterých tady mluvíme, nebo jejich zástupců. Já jsem nabyl přesvědčení, že je tady pocit, že se někde něco přilepuje. Už to tady dost lidí řeklo. Přílepek vnímám, když budeme ve zdravotnictví projednávat obranu. Ale v životním prostředí a v odpadech odpady, to už by bylo úplně na hlavu. Pět roků se domlouvají, ale protože každý má jiné zájmy, není schopen s ničím předstoupit. Pět roků pracuje, připomínám. Co se nedá využít a recyklovat, samozřejmě budeme skládkovat dál. Potom vazba na černé skládky, jak tady zmínil kolega Birke.
Děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kučeru. Potom poprosím, aby se připravil s přednostním právem pan ministr životního prostředí a potom paní poslankyně Nytrová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Já jsem řekl, že zákaz skládkování povede k jedinému - k navýšení a povolení pálení odpadu.
Nyní prosím k mikrofonu pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Proč se to nestalo? Jsou silní finančně, jsou silní lobbisticky. Byly tam i jiné návrhy. Já sám jsem byl velmi, velmi zdrženlivý, jestli máme jako Ministerstvo životního prostředí tento návrh potvrdit z toho důvodu, že jsem věděl, že toto bude následovat. A já se vám vůbec nedivím. I tak si myslím, že pan kolega Okleštěk a ani já nelitujeme, že jsme to zkusili. Protože vždycky musí být někdo první a ono se na tom něco narodí. Ano, i oni nepovažují za vhodný legislativní postup, ale říkají: "Souhlasíme s nutností stanovení data, ke kterému bude zakázáno ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Zlobte se na nás. Vyčítejte mi to.
Děkuji za slovo.
Ale tady podle mne je to absolutní novum v legislativě. Ale ten nemá žádnou váhu! Takže ne že bych to podpořil, ale aspoň to mohlo být nařízení vlády a ne interní metodický pokyn ministra dopravy. Co to je v legislativě? To by ta legislativní pravidla prostě nezvládla. Já sám budu cenotvůrce. A nevím, jestli to zrovna je naším cílem.
Já se k závěrečnému slovu přihlásím. Děkuji za ty připomínky, vnímám je. Chci také poděkovat za zmínění silnice R35. Tohle je pro mě prostě priorita nejvyšší, kdy musíme něco udělat. Přesto za tu zmínku chci panu poslanci Stanjurovi poděkovat. To je nejvyšší priorita k dnešku. Pane předsedající, požádal jsem o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Takže budu prosit o hlasování tohoto návrhu. Předpokládám, že v pátek v tomto týdnu se dostaneme ke třetímu čtení.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat a já končím druhé čtení tohoto návrhu.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat projednáváním bodu Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Antonín Prachař.
Děkuji, paní předsedající. Výměna informací o udělených řidičských oprávněních a řidičských průkazech mezi členskými státy Evropské unie souvisí se zahájením provozu elektronického systému výměny těchto informací v rámci Evropské unie. Je to tzv. systém RESPER. Dílčí úpravy dále ve vymezení skupin vozidel, pro která se udílí řidičská oprávnění, navazují na jednání s Evropskou komisí a odstraňují některé drobnější technologické nedostatky. Mění technické parametry vozidel a umožňují i širší využití automatizovaných a poloautomatizovaných řadicích systémů. Vládní návrh projednal hospodářský výbor, který nakonec doporučil Poslanecké sněmovně vládní předlohu přijmout bez pozměňovacích návrhů.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru.
Prosím pana předsedu klubu ODS.
Nevím, jestli se vůbec můžeme dneska na to elektronické hlasování spolehnout.
Vaším prostřednictvím pane předsedo, myslím si, že to byla nevhodná poznámka od pana předsedy klubu ODS.
V této fázi doufám, že už máme všichni jasno o tom, jak budeme dnes postupovat.
Děkuji. Při majetkové přípravě staveb dochází k problémům při smluvním výkupu pozemků, v některých případech se od účinnosti zákona smluvní výkupy dokonce zastavily. Cílem je tedy sjednocení postupu při výkupu a zabránění možného vzniku diskriminace. Tento návrh podrobně projednal hospodářský výbor, dále podvýbor pro dopravu, a oba doporučily, aby Poslanecká sněmovna přijala vládní návrh v předloženém znění.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající. Věřím, že věcnou debatu o tomto návrhu novely zákona č. 416 to negativně neovlivní. V pozici zpravodaje teď stručně zrekapituluji cestu této novely Sněmovnou. Jak už jsme konstatovali, hospodářský výbor doporučil Sněmovně přijmout tento návrh ve znění podaného vládního návrhu. Byly podány tři pozměňovací návrhy. Ten první ze dne 13. 6. je v systému, má číslo 951, podával ho pan poslanec Karel Šidlo. Dále registruji ještě další dva pozměňovací návrhy, které byly zařazeny do systému dnes, oba podává pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Prostě radši jít tou jistou cestou než riskovat. Opravdu se toho hodně obávám.
Tak v tom případě máte dvě minuty, pane poslanče.
My se teď rozhodneme - nebo vy s největší pravděpodobností schválíte to, že jeden jediný člověk rozhodne o tom, jestli metr pozemku bude stát 100 korun, nebo 1 600 korun. Bez jakékoli kontroly.
Končím obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou. Mám zde přihlášku pana poslance Šidla a registroval jsem přihlášku pana poslance Stanjury.